Mám pocit, že se programem zabýváme opět v jakémsi podivném cyklu. Efektivnější podle mě bude projednat to zde na této schůzi dnes.
Já vám děkuji, pane předsedo. Ptám se, jestli ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Není tomu tak, takže teď se vypořádáme se všemi návrhy hlasováním. Hlasování číslo 2, přihlášeno je 188 poslanců, pro 178, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Dále pan předseda Bartoš navrhoval pevné zařazení tohoto bodu, on to specifikoval jako po Dublinském protokolu. My v tuto chvíli ale ještě nemáme zařazen pevně Dublinský protokol a jsou zde dva různé návrhy. Souhlasíte s tím, že bychom hlasovali o tom, aby to byl druhý bod dnešního jednání? Já bych měl nechat hlasovat o těch návrzích tak, jak byly postupně předkládány.
Vrátíme se k řádně přihlášeným do obecné rozpravy. Ale než dám slovo paní poslankyni Nevludové, tak vás seznámím s přišlou omluvou. Prosím, paní poslankyně.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nařízení přicházející z Evropské unie mi připadají jako nezvaný host. Anebo je to jinak a dveřmi vyhozený nezvaný host k nám zpět vlezl oknem? Povšimněme si onoho na první pohled nevinného slovíčka povinně. To totiž znamená, že státy ztratí možnost rozhodovat o tom, kdo se bude moci usadit na jejich území, žít tam a pracovat. A řečeno slovy našeho klasika Járy Cimrmana: Může se vám to nelíbit, můžete s tím i nesouhlasit, ale to je tak jediné, co s tím můžete udělat. Proto já a celé hnutí SPD důrazně odmítáme podobné snahy Evropské unie. Proto vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, důrazně vyzývám, abychom veškeré snahy o přijímání takovýchto a jim podobných dokumentů důrazně odmítli! Spolupráce evropských národů musí být založena na přátelství a dobrovolnosti.
Prosím, máte slovo.
Jinak paní kancléřka Německa se jmenuje Merkelová. Já jsem to opravdu zažíval, já jsem ty lidi potkával, viděl.
Děkuji za slovo. Takže to rozhodně nenařizuje ty lidi sem usidlovat nějak trvale.
V obecné rozpravě je přihlášena paní poslankyně Šafránková, po ní vystoupí pan poslanec Španěl.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, naprosto stěžejní a klíčové téma pro budoucnost Evropy, směrnice stanovující kritéria a mechanismy povinné pro každý členský stát Evropské unie v otázce přijímání a usazování migrantů na svých územích, tzv. Dublin IV, je pro mě z nepochopitelných důvodů zcela opomíjeno nejen v našich médiích, ale hlavně na půdě Parlamentu České republiky.
Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Přihlášeno je 187 poslanců, pro 183, proti nikdo. Poprosím, aby se ujal slova zástupce navrhovatelů pan poslanec Tomio Okamura, který byl první, který navrhoval tento bod. V tuto chvíli jste v postavení předkladatele.
Děkuji.
Takže já bez rozpravy vyhovím tomuto návrhu.
Chtěl jsem jen zneužít mikrofon, abych svolal klub k nám do komůrky.
Zároveň si myslím, že migrační krize sem nespadla z nebes. Jsem přesvědčen, že tím Evropa páchá už několik let sebevraždu, a jsem přesvědčen, že neplatí teze, že se nás migrační krize netýká, protože tu aktuálně v České republice na našem území nemáme vysoké počty imigrantů. V otázce sjednocení sociálních politik je to samozřejmě snaha udělat z naší země zemi stejně zajímavou svými sociálními benefity, jako jsou země Německa či severské země, kam dneska za těmi sociálními dávkami míří většina migrantů. Relokační mechanismus podle mého názoru musíme odmítnout za jakýchkoli okolností bez ohledu na to, jestli do Evropy přijde ještě mnoho, nebo mnohem méně migrantů než v minulých letech. To přece není hlavní argument pro to hlasovat a přijmout relokační mechanismus, nebo nikoliv. Patří přece k základním znakům suverenity každého státu, aby sám mohl rozhodovat o tom, koho na své území pustí, či nikoliv, komu dovolí na svém území kromě svých občanů žít a komu nikoliv. Já o tento základní znak suverenity opravdu přijít nechci a udělám cokoli, aby o něj Česká republika a jeho občané nepřišli. Proto se přihlašuji k tomu usnesení, které tu už četl Václav Klaus, a věřím tomu, že nebudeme opakovat historické chyby západních zemí Evropské unie a že zůstaneme bezpečnou a suverénní zemí.
Vidím tady faktickou poznámku a prosím tedy pana poslance Václava Klause. Prosím, pane poslanče.
Za chvíli budu mít číslo hlasování a protokol.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně. Takže to zase trošku tady jako motáte některé věci dohromady. Chtěl bych říct, že ODS dlouhodobě i propagovala vstup Turecka do Evropské unie ještě, pokud se nepletu, za předsedy Klause, s tím, že se můžeme bavit o dalších věcech. Jsem rád, že jste uznal, že v tom hlasování, o kterém jsem mluvil, europoslanci KDU-ČSL nehlasovali pro potrestání a pro kvóty.
Děkuji panu poslanci Bělobrádkovi a máme tady další faktickou poznámku a je to pan poslanec Václav Klaus. Takže děkuji panu poslanci Václavu Klausovi. Faktickou poznámku nikde nevidím, takže jdeme do řádné rozpravy a já poprosím pana poslance Jaroslava Bžocha a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A nejpalčivější téma, o kterém se tady pořád bavíme, jsou kvóty, takže já přečtu jenom krátké shrnutí. Stejně tak se ale chceme bránit tomu, aby byl nějak zásadně narušen systém určení členských států příslušných k posuzování žádostí o mezinárodní ochranu a aby to nevedlo k omezení pravomoci členského státu v rozhodování o tom, kdo se nachází na jeho území. Stejně tak podporujeme vládu v úsilí o zefektivnění a zrychlení návratových řízení.
Děkuji, bude to kratší, pane předsedající. Jen velmi krátce.
Takže těm bych chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat i jmenovitě předsedovi evropského výboru Ondřeji Benešíkovi za to, že tady uváděl na správnou míru spoustu mýtů, nepravd. Ale chtěl bych poděkovat i za určitou zdrženlivost, že jsme tady neslyšeli reakci úplně na všechno. Já jsem za to velice rád, protože opravdu bylo to pro mě velmi zajímavé. Děkuji vám za to, protože si myslím, že to byl vynikající zážitek, a doufám, že si ho brzy zopakujeme, protože pro nás všechny, i když jsme tady třeba už druhé volební období, to bylo něco mimořádného.
V tuhle chvíli nemám už nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy a nemám žádné faktické poznámky, takže končím všeobecnou rozpravu.
Já myslím, že to je mimořádně závažný bod.
Doufám, že lidé jako můj předřečník jsou schopni sebereflexe a že si tato slova vezmou k srdci.
Nyní tedy pan poslanec Peksa bude vystupovat kdy?
Jak jsem avizoval v rozpravě, klub KSČM připravil návrh, který vychází z návrhu stanoviska českých europoslanců, které přednesli v Evropském parlamentu. odmítá podmiňování zachování příspěvků z unijních fondů pro realizaci návratu státních příslušníků třetích zemí. Jak už tady bylo avizováno, na jednání jsme došli ke kompromisnímu návrhu, který bude přečten.
Tím skončím s děkováním
Nyní se tedy snad konečně posuneme k otevření rozpravy. Prosím, dvě minuty.
To jsou dva poměrně odlišné návrhy. A pokud se tady máme bavit sofistikovaně, tak bychom potřebovali od předkladatelů vědět, o kterém návrhu se bavíme.
Také děkuji. Nicméně pokud nikdo není proti, tak bychom pokračovali přihláškami do obecné... Paní poslankyně Balaštíková se mi omlouvá od 15 hodin do konce.
Myslím, že Donald Trump to vystihl naprosto přesně. Takto zodpovědně bychom se měli chovat ke své zemi i my, vážení. Tato směrnice není vedena nějakými ušlechtilými cíli, ale je z ní cítit cynická snaha Západu vytvářet multikulturní ghetta i v zemích bývalého východního bloku, které ještě nemají problémy související s imigrací nepřizpůsobivých kultur, imigrací, kterou představitelé západních států sami nezvládli.
Tady se nejedná o žádné přenášení kompetencí. To není žádná ztráta suverenity České republiky. Česká republika se mezinárodní smlouvou dohodla s ostatními státy, že to bude řešit společně. To už se stalo ve chvíli, kdy jsme do Evropské unie vstoupili a souhlasili jsme s tím, že společné problémy budeme řešit společně.
Děkuji. Bohužel nikdo. My tady bohužel hasíme požár. Musíme ho hasit správně, musíme ho hasit ve spolupráci s Evropskou unií, ale musíme chtít výjimku ze společné azylové politiky.
Kolega Peksa se hlásí opět elektronicky, takže má zase přednost. Kolega Benešík si ještě počká. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
A v tomto případě prostě využili svého práva a udělali to, což se ukázalo jako taktická chyba. To není o tom, jak to rozbít, my to potřebujeme opravit.
Nyní faktická poznámka předsedy výboru pro evropské záležitosti pana Ondřeje Benešíka.
Samozřejmě Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu, ale ta kostra šla z Evropské komise do Evropského parlamentu a do Rady. Evropský parlament si vytvořil vlastní stanovisko, které jde ale brutálně nad rámec toho, co navrhla Komise. Toto je veřejné a na to se zřejmě v dnešní debatě odvoláváme. Naše diskuse je odpovědná, vybavená fakty, nikoliv pro efekt na facebooku.
Pokračujeme vystoupením pana poslance Radovana Vícha. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, soubor směrnic a nařízení Evropské unie týkající se azylového systému, nazývaný jako Dublin IV, řeší problém zcela opačně, než by bylo potřeba. Je zcela evidentní, že migrační vlna přešla z fáze akutní do fáze chronické a Evropská unie páchá sebevraždu v přímém přenosu a nutí nás, abychom se zúčastnili. Dublin IV není pro státy dosud nepostižené nelegální imigrací nebezpečný. Je zde další ustanovení, které navrhuje závaznou harmonizaci a sjednocení azylových předpisů a procedur pro všechny členské státy EU, čímž upírají národním státům samostatně rozhodovat a provozovat azylovou a přistěhovaleckou politiku. Dublin IV má omezit zodpovědnost prvních vstupních států za ochranu vnějších hranic Evropské unie a za pomoci trvalého relokačního mechanismu ji má v podstatě násilím přenést na jiné státy Evropské unie, jež ale ochranu vnějších hranic zajistit ani ovlivnit nemohou, a navíc na ni těm prvním státům finančně přispívají. Kolik jich má být, se bude stanovovat podle počtu obyvatel jednotlivých zemí Evropské unie a jejich ekonomické síly vyjádřené v HDP a zejména podle počtu migrantů, které dosud státy přijaly. Jedná se z mého pohledu jednoznačně o brutální zasahování do kompetencí národních států ze strany Evropské unie. Vážené poslankyně, vážení poslanci, žádám vás, aby Sněmovna odmítla veškeré úpravy stávajícího migračního mechanismu označovaného souhrnně jako Dublin IV, a to jako celek.
Paní kolegyně Richterová se hlásí ještě jednou. Prosím, máte slovo.
Je to jednoduché.
Pokud nikdo, rozpravu končím a budeme hlasovat o tom, jaký bude způsob volby. Bude tedy provedena tajná volba. Ve 14.30 oznámí předseda volební komise výsledky voleb a budeme pokračovat v přerušeném bodu.
A cílem té novelizace je také primárně zjednodušit postupy pro určení členského státu odpovědného za posouzení žádosti o udělení azylu. Především jde o určení země prvního vstupu migranta na území EU a jeho případný další transfer. Například explicitní stanovení povinnosti žadatele o azyl. A ta debata samozřejmě bude hlavní téma i na Evropské radě, myslím v březnu. Takže věřte mi, my určitě budeme rádi, pokud nám Sněmovna řekne něco nového, co bychom měli dělat. A já myslím, že my děláme pro to maximum. Jsme v kontaktu s výborem pro evropské záležitosti, jsme transparentní, není to problém. To, že nás někdo zažaloval - ano, je to absurdní, protože některé... ale to nemá nic společného s tím Dublinem, že někdo přijal nějakých 20 migrantů a není na něj žaloba a na nás je, tak samozřejmě to je separátní agenda, o které budu taky jednat, a udělám všechno pro to, abych přesvědčil Evropskou komisi, jaký je to nesmysl. Že to nebude skutečně Brusel, který nám bude říkat v tomhle směru, co máme dělat.
Já také děkuji panu premiérovi, a než se posuneme dál, tak tady dáme opět dvě omluvy.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážené dámy, vážení pánové, z funkce bývalého ministra vnitra mi dovolte pár postřehů k tomuto tématu. Já bych si nedovolil tvrdit, a je to nepravda, že minulá vláda s tímto tématem nepracovala, nebojovala, nesnažila se, neřešila ho a hlavně, že v tom nebyla úspěšná. Když se vrátíme do historie, a tady především odpověď panu předsedovi Okamurovi prostřednictvím pana předsedajícího, první systém kvót, dámy a pánové, byl zaveden na Maltě. Malta byla dotčena krizí, byla ve vleklých problémech a tehdy Evropská komise přišla se systémem kvót. Ten systém kvót na Maltě selhal. V poslední fázi se rozhodli jít jinou cestou. K té vlastní žalobě, o které hovořil pan premiér Babiš. Po nás se chtělo, abychom tyto lidi byli schopni prověřit v řádu dnů, maximálně týdnů. Na druhou stranu je potřeba se podívat na ten dokument, o kterém tady hovoříme, a ten má dvě polohy. Jedna poloha je materiál, který schválil Evropský parlament, a tam opravdu je systém stálých, permanentních kvót v podobě, která není přijatelná. A s touto částí přeci bychom měli souhlasit. Jediná cesta, jak řešit migraci, je návratová politika. Cesta k řešení migrace pro budoucnost je návratová politika. A to v tom Dublinu je obsaženo. Myslím, že Ministerstvo vnitra je opravdu plné lidí, kteří se tomu léta věnují, jsou to odborníci na slovo vzatí a byla by velká škoda, abychom neměli šanci slyšet pravdu v té věci, protože tady se o tom hodně hovoří, ale hovoří se o věcech, které pravdivé prostě a jednoduše nejsou. Já jsem připraven tu debatu vést, jsem připraven debatovat s Piráty, viděl jsem jejich alternativní návrh. Samozřejmě ta digitalizace je potřebná, aby tady bylo možné ty lidi zachytit, evidovat, aby bylo možné se v tom lépe orientovat. Na druhou stranu je také potřebné mít síť informací napříč světem, spolupráci tajných služeb.
Samozřejmě je ustanovena i povinnost přijmout na své území ostatní členy rodiny migranta, který byl v daném členském státě přijat. Tyto vražedné návrhy ve svých důsledcích tragicky ohrožují nejen státní suverenitu, ale vůbec budoucnost naší země. Vážené kolegyně a kolegové, tuto zhoubnou směrnici je třeba jednoznačně odmítnout, pokud vám osud naší vlasti není lhostejný.
To je velmi důležité pro dnešní diskuzi. Existují dva návrhy. Jeden je návrh Komise, který je momentálně projednáván v Radě. Druhý, poměrně odlišný návrh, je z Evropského parlamentu. Ptám se, o kterém dneska mluvíme.
Já také děkuji a nyní je na řadě pan poslanec Jiří Kobza.
Já bych v první řadě prostřednictvím pana předsedajícího rád odpověděl panu předsedovi Benešíkovi na jeho dotaz. Protože ve stávající situaci my považujeme jakékoliv navrhované změny za změny k horšímu, tak odmítáme změnu stávajícího systému jako takového. A pokud si dobře vzpomínám, tak Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu. Dámy a pánové, stojím zde v pokoře před našimi voliči, kteří nám dali svoji důvěru a dočasně nás zavázali, že budeme dbát o jejich dobro a o jejich bezpečí. Ano, zejména bezpečí se stává stále důležitějším faktorem dnešní doby. My nestrašíme, my varujeme před reálnou situací. Já jsem strávil mnoho let v zemích Blízkého východu a v černé Africe a vždycky jsem se snažil poučit z toho, co jsem viděl okolo sebe, a z toho, co jsem zažil, proto je mi nepochopitelné, jak je možné nepoučit se z toho, co se děje na západ od našich hranic. Po blouznivém přijímání milionů nekontrolovaných a neidentifikovaných migrantů se země propadají do chaosu a násilí bez ohledu na to, jak intenzivně se snaží tamější média a vládci tuto skutečnost bagatelizovat, nebo dokonce zamlčovat. Naštěstí v dnešní době již - zatím s ohledem na nastupující cenzuru cítí - není technicky možné zabránit syrové a holé pravdě, aby se dostala na povrch. S tím se nemůžeme ztotožnit. Nemůžeme přistoupit na další změny stávajícího systému jenom proto, že především země západní Evropy nedodržují ten současný. To jsme našim voličům opravdu neslibovali. České království, Československo a nyní Česká republika byly historicky vždy multietnické, ale nikdy multikulturní. Proto zde nedocházelo ke střetu kultur a až na válečná období zde bylo bezpečno. Je naším společným úkolem, aby tomu tak bylo i nadále.
Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Co na tom odmítáte, nechápu. Prosím, zamyslete se nad tím, co všechno odmítáte.
Princip - my odmítáme princip. My neodmítáme - nebo odmítáme celou tu věc, ale na základě principu. To je princip Dublinu IV, který odmítáme. A potom tam de facto už může být napsáno cokoliv. Takže jinými slovy, když to přeložím, tak my odmítáme to, že uděláme nějakou další špatnou, negativní věc, a já to řeknu sám za sebe, další zločin na Českou republiku, který potom budeme něčím napravovat, a my odmítáme i to napravování toho špatného, co v té první části uděláme. My odmítáme i to napravování toho špatného, co v té první části uděláme, protože pro nás je prioritní ten princip. Proto je to pro nás důležité odmítnout jako celek.
Děkuji paní poslankyni Levové, nyní paní poslankyně Jarošová, připraví se pan poslanec Radek Rozvoral.
Doposud jsem měla pocit, že Česká republika k takovým státům patří. V poslední době však o tom začínám silně pochybovat. Co mě k pochybnostem přivádí? Jsou to v prvé řadě nesmyslná nařízení přicházející z Evropské unie. Oč v tomto dokumentu jde? Cituji: Členský stát má možnost se dočasně relokačního mechanismu neúčastnit. V takovém případě musí za každého migranta zaplatit ve prospěch státu, který žadatele na místo něho přijal, 250 tisíc eur. Chápu důležitost solidarity a pomoci potřebným, bohužel primárním poskytovatelem této pomoci mají být ty státy, které prostřednictvím svých kolonií ožebračovaly po staletí domovské země migrantů. My jsme nikdy žádnou kolonii nevlastnili ani jsme žádnou zemi nikdy nerozvrátili. Máme tedy plné právo rozhodovat si, kdo u nás bude žít, komu jsme ochotni pomáhat, a nikdo nás v tomto právu nemůže nahrazovat ani nám vnucovat svou vůli a své pohledy, které mohou v konečném důsledku zcela změnit naši bezpečnostní situaci.
Děkuji, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové. Myslím, že pokud tady vystoupí pan ministr vnitra, který jistě ví, jaká je skutečnost, že si tady ušetříme některé ty debaty, některé ty příspěvky. Vím, že je chvilku v pozici, na druhou stranu si myslím, že ty dva měsíce jsou poměrně dlouhou dobou na to, aby se s takto zásadním dokumentem on mohl seznámit a mohl na něj mít nějaký názor. Takže tímto vyzývám pana ministra vnitra, aby se v rámci této diskuse přihlásil a aby nám řekl jasné stanovisko Ministerstva vnitra v této věci.
Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času k faktické poznámce.